Zde tedy vychovatelky, u kterých bychom předpokládali, že jejich hlavní kvalifikací bude, aby své svěřence měly rády, tak od nich jsme vyžadovali, aby měly také vysokoškolské vzdělání. Prosím vás tedy, abyste zvážili a tomuto návrhu poskytli při hlasování vaši podporu.
Prosím, máte slovo.
Dobré dopoledne, vážené kolegyně, kolegové. My samozřejmě zákon o pedagogických pracovnících podporujeme, opakovaně jsme k tomu vystupovali. Myslím si, že podmínky pedagogickým pracovníkům je třeba zkvalitnit tak, aby měli jistotu zaměstnání ne na pouhých deset měsíců.
Prosím, přistupme k dalšímu hlasování. Teď zahajuji nové hlasování. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Hlasování končím. Hlasování končím.
Pěkné dobré poledne, milé kolegyně, milí kolegové. Budeme pokračovat bodem číslo Já tedy budu pokračovat v otevřené rozpravě. Ano, takovou aktivitu jsem skutečně nečekal, takže končím rozpravu. Ptám se na závěrečná slova paní navrhovatelky, případně pana zpravodaje. Není zájem, přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil své stanovisko.
Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, garanční výbor se nezabýval po druhém čtení tímto tiskem. Tak jak byly načteny pozměňovací návrhy, máme před sebou pět hlasování. První hlasování by bylo o legislativně technické úpravě kolegy Beznosky k jeho pozměňovacímu návrhu, doplnění čárky v bodě B za slova "o spotřebitelských úvěrech", tak abychom hlasovali poté o správném pozměňovacím návrhu.
Děkuji. Prosím, jestli má někdo připomínky k proceduře případně návrh alternativní procedury. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu procedury, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Návrh procedury byl přijat. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. I tento návrh byl přijat. Kdo je proti?
Prosím, máte slovo.
Poslední poznámka, jen tak na okraj, na zlehčení.
Děkuji a prosím k mikrofonu paní poslankyni Semelovou, připraví se pan poslanec Kořenek. Všechno faktické poznámky. Prosím, máte slovo.
A to je i ta otázka, o které tady mluvil pan kolega Stanjura, jestli stejná, nebo jiná škola, kam nastupuje.
Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Kořenka. Prosím, vaše dvě minuty.
Co má dělat zřizovatel, určuje zákon. To je výlučná povinnost a pravomoc ředitele školy jako statutárního orgánu. To je jedna věc. Ono je v podstatě úplně jedno, jestli se to týká tří tisíc učitelů, čtyř tisíc učitelů. I kdyby se to týkalo deseti učitelů, tak to má svůj význam. A já si myslím, že především jde o to, aby vše fungovalo tak, jak má. Kdyby v této republice vše fungovalo tak, jak má, tak spoustu zákonů a předpisů vůbec nepotřebujeme. Ale bohužel nefunguje - a nefunguje to ani tehdy, když ten zákon máme.
Děkuji a prosím k mikrofonu paní poslankyni Novákovou, připraví se pan poslanec Adamec.
Děkuji za slovo. Já do statistik, které tu padaly, přidám svůj osobní příklad. Ale v životě by mě nenapadlo jít na úřad práce. Já jsem tam prostě chtěla učit, tak jsem si tento způsob zvolila. Můžete si to přidat do statistik. I kdyby to byly stovky a nebyly to tisíce, je to jev, který existuje.
Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Nevím, jestli to víte vy, ale je to červenec a srpen. A zřizovatel stejně nemá žádnou pravomoc sahat na peníze učitelům, protože to jsou peníze státní a jsou v pravomoci ředitelů jednotlivých škol. Jako zřizovatel bych tohle nikdy nedopustil.
Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Laudáta.
Chci jen zareagovat na pana Kořenka. Tak to tedy ne.
Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Miholu s faktickou poznámkou.
Děkuji za slovo. My samozřejmě tuto novelu zákona o pedagogických pracovnících podpoříme, činil jsem takto i na výboru. Je pravda, že za mnou chodí lidé, mnozí učitelé, s různými problémy.
Zákony v sobě nesou sice i řadu pozitivních řešení, to je nutno říci a přiznat, proč ne, nicméně jejich nesourodost a nekompaktnost budou vyžadovat ještě řadu legislativních úprav.
Děkuji panu poslanci Fiedlerovi.
Tam je v pozměňovacím návrhu, a my jsme byli přesvědčeni jako předkladatelé toho pozměňovacího návrhu, respektive já, že je to tam implicitně jasně obsaženo. Je to legislativně technická úprava a já budu prosit, abychom při hlasovací proceduře o tomto hlasovali jako prvním.
Prosím, máte slovo.
Je to porucha, která je velmi těžká a sociálně s mimořádně těžkým dopadem. U těch neslyšících je jedna fascinující věc, kterou jsem se dozvěděl později, a byl jsem z ní velmi překvapený. Já tohle to říkám trošku bokem od celé té problematiky, která je tady řešena kvůli pedagogickému vzdělání uznatelnému jiným pracovníkům, ale říkám to jako zajímavost, která by snad mohla podpořit vaše vnímání problému neslyšících, a soustředit se na ně v celé řadě jiných oblastí, nejenom v této oblasti jakési speciální pedagogiky, kterou v tomto momentě projednáváme. Prosím vás tedy o příznivé posouzení toho jmenovaného pozměňovacího návrhu.
Prosím, máte slovo.
Já jsem chtěl paní ministryni připomenout její slib, který zazněl na konci druhého čtení k tomuto návrhu zákona... Já se omlouvám, mluvím k vám, tak jsem chvilku počkal, nevadí. Já jsem vám chtěl připomenout váš slib, který jste učinila na konci druhého čtení, že v třetím čtení nás seznámíte s daty, odhady a podobně. Já vás sice vyvolat nemohu, ale bylo by mnohem lepší, kdybyste vystoupila v obecné rozpravě, abychom na to případně mohli reagovat. Možná nebude potřeba, že ta informace bude vyčerpávající.
Já děkuji. Tudíž paní ministryně se hlásí do obecné rozpravy s přednostním právem. Prosím, máte slovo.
Vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji za možnost vystoupit v rámci obecné rozpravy.
Čtvrté hlasování bude o pozměňovacím návrhu kolegy Zavadila pod bodem C. Souhlas.
Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu kolegy Zavadila pod písmenem C. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku a o předneseném usnesení. Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Dalším bodem našeho jednání je bod číslo
Děkuju za slovo.
Pane ministře, já se velmi omlouvám, ale tady hloučky před vámi vypadají velmi nedůstojně.
Navrhovaná úprava je promítnutím cílů vlády České republiky pro oblast hazardních her a s ohledem na probíhající řízení o porušení Smlouvy o fungování Evropské unie i výsledkem harmonizace s právem Evropské unie. Současně díky vznikajícímu monitorovacímu systému, ale i blokačním opatřením pro oblast internetového provozování hazardních her umožní nová úprava orgánům veřejné moci účinně předcházet nelegální činnosti.
Já děkuji panu ministrovi za jeho slova.
Vážení kolegové, já bych chtěl jenom malinko shrnout. Pan ministr tady uvedl ty hlavní atributy. V podstatě zahrnuje dva hlavní aspekty.
Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh byl přijat.
Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh zákona o dani z hazardních her. V důsledku navrhované právní úpravy dochází ke zvýšení daňových výnosů.
Není tomu tak.
Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi závěrečné slovo k této novele. Děkuji vám samozřejmě všem napříč politickým spektrem za rozpravu, a to jak na půdě výboru, tak na půdě pléna. Kromě legislativních nástrojů jich již mnoho nezbývá. Domnívám se také, že tady nezaznělo to, co je podstatné a proč touto cestou reagujeme. Nejde jen o individuální práva učitelů a respekt k jejich povolání nebo k tomu, jak moc je vzdělávací soustava lákavá pro absolventy pedagogických fakult. Drtivá většina z nich se učiteli nestává. Data úřadu práce a data z evidence platů Ministerstva financí. Lepší evidenci nemáme. U platů z Ministerstva financí jsme vyšli z toho, že jsme schopni zjistit, jak dlouho daný pracovní poměr trval. To, že jsem řekla korekci tisícovky učitelů, byla spíš moje pokora k jakémukoli kvalifikovanému zjišťování a trvám si na tom, že rozhodně tři tisíce učitelů je tímto způsobem postihováno, a mně to stačí. Tady se nám bohužel nepodařilo dojít k věcné shodě. Stejně tak bohužel budu nesouhlasit za Ministerstvo školství i s pozměňovacím návrhem pana poslance Zahradníka. Ještě jednou děkuji za proběhlou rozpravu na půdě Poslanecké sněmovny. Děkuji všem poslancům a poslankyním a končím svoje stručné závěrečné slovo.
Děkuji. Není tomu tak. Prosím, máte slovo.
Děkuji, paní předsedající. Zní to tedy potom "vyučovaného uměleckého předmětu".
Prosím, abyste přednášela jednotlivé návrhy. Dříve než tak učiníte, svolám kolegy z předsálí. Omlouvám se. Proti? Hlasování končím.
Na Ministerstvu školství jsme provedli porovnání dat, která máme k dispozici. Samozřejmě počítá s dvanácti měsíci, nikoliv s deseti. Závěrem bych chtěla přislíbit, že samozřejmě budu pokračovat v pracích na změnách financování regionálního školství, které jsem se zavázala předložit vládě na přelomu roku. Děkuji vám za pozornost.
Eviduji tři faktické poznámky. S první prosím k mikrofonu pana poslance Fialu. Připraví se pan poslanec Zlatuška a poté pan poslanec Stanjura. Prosím, máte slovo.
Vážená paní ministryně, patřil jsem k těm, kteří vás ve druhém čtení vyzvali k tomu, abyste tady předložila čísla, která dokládají to, že ten problém skutečně existuje. Za to vám děkuji. Myslím si, že ten odhad je významně nadsazený. Ani jeden mi neřekl, že by něco takového ve svém okolí viděl. To je výsledek mého zjištění.
Nyní prosím s faktickou pana poslance Zlatušku. Připraví se pan poslanec Stanjura a po něm pan poslanec Laudát.
Také mi bylo odpovězeno písemně. To nic neříká o tom, že ten zákon považuji v tomhle bodu za neškodný.
Ani já osobně. Naprostá většina těch, kterých se to týká, má zřizovatele, obec nebo kraj, na tom se určitě shodneme. Nenavrhuji žádný odklad dnešního projednávání. To samé u krajských škol. To je podstatné.
Ministerstvo financí tvrdí, že k zavedení elektronické evidence tržeb jej vede záměr zdanění těch podnikatelů, kteří daně neplatí. Ovšem tady v loterijní regulaci postupuje zcela naopak a zaměřuje se pouze na ty legální provozovatele, co daně platí, a nelegálním firmám zcela oficiálně uděluje pro rok 2016, jak už jsem jednou řekl, další daňové prázdniny. Loterijní trh je velmi komplikovaný, ale tady toto, co je předmětem této novely, je poněkud v rozporu s duchem novely zákona o elektronické evidenci tržeb. V rámci standardního vnějšího připomínkového řízení bylo vzneseno množství zásadních připomínek, a to zejména ze strany Hospodářské komory, která se regulovaným prostředím zabývá z titulu své funkce. Jelikož zákon doznal tolika úprav, které již žádným připomínkovým řízením neprošly, lze hovořit o zákoně, který má nebo nemá podporu, který má přitom dopad do rozpočtu měst, obcí, do sportu, do podnikatelského prostředí legálních provozovatelů, do zaměstnanosti. Nová legislativa v oblasti loterií a sázkových her přenáší tyto zásadní novinky spolu s těmito nedostatky. Za prvé, registr hráčů a registr vyloučených osob. Nicméně zákon nad rámec tohoto účinného nástroje obsahuje řadu dalších, řekněme diskutabilních restrikcí - otevírací doba, povinné přestávky ve hře, zpomalení hry - které pouze odeženou hráče od legálních provozovatelů do černé zóny, kde budou moci hrát neomezeně bez těchto omezujících restrikcí. Za druhé monitorovací systém. Tady je paralela s elektronickou evidencí tržeb, kterou jsem už tady před chvílí zmiňoval. Loterijní zákon předpokládá jakéhosi hlídacího psa ve formě komplexního monitorovacího systému. Jak tedy přijmout zákon, který se v mnoha ustanoveních na monitorovací systém a různé doposud neexistující registry odvolává? Za třetí vyhlášky měst a obcí. S Českou republikou je Evropskou komisí vedeno řízení EU Pilot, které zejména řeší nepředvídatelnost a diskriminační podmínky vydaných a vydávaných obecně závazných vyhlášek měst a obcí týkající se regulace loterií. Tímto nevyhovujícím praktikovaným systémem dochází k nesouladu mezi vydáním povolení ze strany Ministerstva financí a následně kolizí v případě přijetí těchto nepředvidatelných vyhlášek, které vedou k rušení vydaných povolení. Právě rušení povolení je předmětem možných sporů proti České republice. Nový návrh zákona o provozování opětovně umožňuje rušení povolení a v případě budoucího nesouladu se zněním obecně závazné vyhlášky. Za čtvrté nulová investiční jistota. Opět zmiňuji v souvislosti s tiskem 437, který sice nyní neprojednáváme, ale s touto novelou velmi úzce souvisí, a při dalším projednávání tohoto tisku, předpokládám, že to tady bude dnes večer, zjistíte, vážení kolegové a kolegyně, že tam jsou navrhovány vyšší daně než v této novele, což opravdu nepokládám za logické. Počkám, až si to kolegové tady vedle vyřídí. Najednou to nevadí.
Předpokládáme zachování 20% sazby pro loterie a jim podobné hry. Za další. Na druhou stranu dojde ke snížení jiných daňových příjmů státního rozpočtu v důsledku zvýšení loterijní daně. Návrh Volného byl přepočítán na základě nejnovějších čísel za rok 2014 tak, aby byl srovnatelný s aktuálními údaji. Pro výpočet byly použity následující předpoklady. Pane předsedající, poslanci sociální demokracie mě ruší.
Ale jinak vás ostatní velmi pozorně sledovali a myslím si, že můžete pokračovat. Pokud si potřebujete oddychnout, mohu načíst dvě omluvy. Jednu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny od Ivana Gabala, ale byla mi doručena až nyní.
Návrh Volného byl přepočítán na základě nejnovějších čísel za rok 2014 tak, aby byl srovnatelný s aktuálními údaji. Pro výpočet byly použity následující předpoklady: Za další. Za další. Za poslední. Předpokládáme i nadále možnost uplatnění 25% slevy na dani pro loterie a kurzové sázky. Tam jste viděli při jiných nastaveních větší nárůst. Je tady dokazovací srovnání současného stavu s návrhem Volného.
Čili dvacetkrát více než na Sazce. Pak tedy nechápu, proč by měly mít obě hry stejnou daňovou sazbu, pokud má být důvodem, a ne zastíracím důvodem opravdová rizikovost her. Možná není náhodou, proč mají mít číselné loterie a kurzové sázky nižší daňovou sazbu. Argument o daňových sazbách podle rizikovosti hry tedy evidentně kulhá. A navíc, protože jsou kurzové sázky na internetu, tedy lehce přístupné i mládeži, a jsou pořád oblíbenější, tak je jasné, že jsou i velmi nebezpečné. Internetový hazard se zákonem nebo vyhláškou dá zlikvidovat jen velmi těžko. Tady samozřejmě má vláda velké kompetence - ale co se děje? Kdykoli se v obci nebo obec rozhodne, že zakáže herny nebo kasina, velmi často nebo téměř okamžitě se objeví černé herny, černé automaty nebo nějaké kluby jen pro zvané, které obcházejí zákaz hazardu tím, že přidávají do hry nějaké spíš jednoduché znalostní otázky.